Veškerá kritéria pro ty nejmenší jsme konzultovali se všemi podnikatelskými svazy a komorami. Novela je připravena, a proto já mám zcela zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem.
Tak nejdříve krátká reakce na vystoupení paní ministryně. Podnikatelské svazy zastupují většinu podnikatelů. To by mě zajímalo, které zastupují většinu. Anebo určitě nezastupují většinu těch podnikatelů, o kterých jednáme dneska. Když si vzpomenete na důvodovou zprávu a celou tu kampaň k EET, tak tím hlavním motivem bylo vybrat více DPH.
Je to velmi nebezpečné pro celou naši společnost. Tady jde o popírání smrti, o přivírání očí nad utrpením mužů, žen a dětí, kteří měli tu smůlu, že se nenarodili s blond vlasy a modrýma očima. Je potřeba si to říci na rovinu. Hodně lidí zatleská, protože se to týká těch druhých. Pan Okamura si tento styl politiky vybral a má na něj právo, ale je třeba veřejně říci, že internace Romů v táboře byla přípravou na nacistické konečné řešení cikánské otázky. Slyším kolem sebe v poslední době stále silnější volání po větším národním sebeuvědomění, po patriotismu a národní identitě. Ale budovat národní identitu na základě zfalšované historie je cesta do pekla. Jestliže nyní jako Poslanecká sněmovna nebudeme deklarovat distanc od slov pana místopředsedy Okamury tím, že jej odvoláme z vysoké ústavní funkce, přistupujeme tím veřejně na jeho hru. Dáváme tím české veřejnosti a celému světu najevo, že pro nás pravda nic neznamená, že jsme se ani po několikáté nedokázali poučit, že jsme schopni zaprodat svědomí za lokální politickou výhodu. Dáváme signál všem lidem, že lhát je normální, morálka a slušnost nic neznamená a že ryba smrdí od hlavy. Předpokládám, že v reakci na mou řeč zde dříve či později vystoupí patrně sám pan Okamura, který bude tvrdit, že výhrady, které vůči němu v této souvislosti zaznívají, jsou součástí nějaké politické kampaně. Byl jste to vy, kdo o táboře v Letech nejprve řekl, že ho nikdo nehlídal, a později že tam byly sice ploty, ale s dírami. To vy a někteří vaši členové svými výroky děláte z SPD extremistickou a xenofobní stranu. Je potřeba říci, že tito lidé reprezentují více jak půl milionu lidí žijících v naší republice.
Nyní bude následovat vystoupení řečníků s přednostním právem. Do této diskuse jsou přihlášeni pan předseda Chvojka, pan předseda Radim Fiala, pan předseda Bartoš a pan předseda Kalousek v tomto pořadí.
Na dnešní den byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a je potřeba říci, že datum je skutečně velmi symbolické. Na dnešní den totiž připadá 75. výročí prvního hromadného transportu brněnských Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Více než tisícovka romských mužů, žen a dětí byla tehdy odvezena vagony z budovy městských jatek v Brně.
Podle naší prognózy kurz koruny vůči euru dále zpevní. Ve směru posílení kurzu naší měny bude působit i pokračující reálná konvergence čili přibližování české ekonomiky k zemím eurozóny, která je spojena i s rostoucí produktivitou práce. Tato předpověď má za úkol poskytnout určité vodítko ohledně budoucího nastavení naší měnové politiky. Je to modelový propočet, který zapadá konzistentně do našeho makroekonomického modelu a od něj se odvíjejícího uvažování o měnové politice. Současně konstatovala, že existují dvě obousměrné nejistoty této prognózy. Jsem připraven na vaše případné dotazy.
Já vám děkuji, pane guvernére. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Karel Rais a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
To jsme tam diskutovali také.
V tuto chvíli nevidím nikoho, kdo by se přihlásil. Není tomu tak.
Děkuji. A za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, což tímto činím.
Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Ptám se kdo, je pro takto přednesené usnesení. Hlasování číslo 61, přihlášeno 148 poslanců, pro 142, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh usnesení bych schválen. Děkuji panu guvernérovi i panu zpravodaji a končím tento bod. Dovolte mi přečíst dodatečnou omluvu. Pan ministr dopravy Dan Ťok se omlouvá dnešního dne do 12.00 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane předkladateli, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh je velmi jednoduchý.
Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pátek 2. března tohoto roku. Prosím vás nyní, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Nicméně než přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze, tak bych znovu požádal všechny poslankyně a poslance, aby se přihlásili svými identifikačními kartami, abychom dosáhli potřebného počtu poslanců přítomných na jednání. Tak, můžeme přistoupit tedy k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Víta Rakušana jako ověřovatele. Má prosím někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Zahajuji hlasování. Je někdo proti? Hlasování pořadové číslo 1: přihlášeno 130 poslanců, pro 127, proti nebyl nikdo. Současně konstatuji, že přišly další omluvy. Pan poslanec Rais mezitím zrušil svou omluvu, tedy to pro pořádek konstatuji. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 9. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Protože nevidím, že by se někdo hlásil s přednostním právem... Jinak bychom přistoupili k hlasování o pořadu schůze.
Takže já bych tuto petici rád předal a je to asi 600 podpisů.
S přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek.
Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slova, ta jsou mocná, mohou potěšit, ale mohou i bolestně zranit. Právě proto nelze přejít mlčením veřejná vyjádření typu: pracovní tábor v Letech u Písku neměl plot a umožňoval volný pohyb, šlo o neexistující pseudokoncentrák, případně se jakkoliv vyjadřovat o posílání kohokoliv do plynu. Všechno toto jsou výroky evidentně podobně smýšlejících lidí sdružených pod hlavičkou SPD. Jakkoliv se budeme probírat historickými analýzami a expertizami, jakkoliv se budeme osočovat ze slovíčkaření, pozadí tohoto všeho je děsivé. Popření romského holokaustu, popření genocidy obyčejných nevinných lidí, popření lidského utrpení. Proto je podle mne velmi důležité, vážené poslankyně a poslanci, abychom si zodpověděli otázku, zda chceme, aby člověk, který reprezentuje politické hnutí s těmito názory, reprezentoval i Českou republiku ve vysoké ústavní funkci. Letos v únoru 2018, tedy 70 let poté, si připomínáme, že i díky mlčení velké části veřejnosti tehdy převzala moc v našem státě komunistická diktatura. Moc, která zavírala, mučila, popravovala, ničila demokratický systém, ničila kulturní dědictví, omezovala svobodu vyznání. Moc, na jejímž začátku stálo také překrucování pravdy a faktů. Váš poslanecký kolega, vysoký ústavní činitel a předseda jedné z parlamentních stran Tomio Okamura, je v překrucování pravdy a faktů mistr. Obzvlášť cynicky vyznívá i skutečnost, že k tomu došlo na Mezinárodní den památky obětí holokaustu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak vypadá ta odvolatelnost politiků v praxi. Pan předseda Okamura udělal chybu. Dokonce to podle svých slov sám uznal. O takovém politikovi by se i podle vašich zásad, které hlásáte, mělo hlasovat. Vy jste to hlasování nepřipustili. Takže tak vypadá ta odvolatelnost politiků v praxi.
A mají spolu hlasovací koalici.
Ani jeden člen vlády České republiky nechtěl připustit debatu na toto závažné téma. Kde je to vaše hrdinství proti mikrofonu? A když máte před sebou tlačítko, tak co děláte? Tak si to příště nechte, ty řeči, jak vám někdo vadí. Já nemluvím o tom, jestli jste měli hlasovat tak či onak. Takže jste úplně stejní jako ti, kterým to nevadí. Když přijde k hlasování, tak hlasujete stejně jako všichni ostatní. A musím říct, pokud jsem se dobře díval na sjetinu, když tak se omluvím, podívejte se, jak hlasoval náš předseda naší Poslanecké sněmovny!
S přednostním právem pan předseda Chvojka, po něm s přednostním právem pan předseda Kováčik.
Tuším, že ta jména byla tři, byl to Robert Pelikán, který tady není, je právě na uctění památky obětí romského holocaustu v Brně, ten je omluven. Ale nyní, když jsme mohli diskutovat ještě o něco déle a mohli jsme dát možnost některým dalším lidem mimo ty, kteří mají přednostní právo, aby mohli říci, co si o této věci myslí, tak se zdrželi.
Děkuji, pan předseda Kováčik.
To nám to zrovna hodí je v uvozovkách. Rozkradení stamiliard národního majetku, jejich zmizení do podivných černých děr či daňových rájů? A podle mého soudu je to především služba. Služba občanům, kteří nás sem volili. Služba všem občanům. Prosím pěkně, uvědomme si toto, že tou službou je také to, že máme být objektivní a že máme sloužit všem stejně. Nálepkování, neustálé se napadání vůbec neslouží naší prestiži. A nedivme se potom, že prestiž poslance je někde daleko za prestiží povolání, které je nad jiné užitečné, a to je uklízečka.
Netleskejte. Naše chyba. Zase jsme hnutí ANO neochránili před rozhodnutím hnutí ANO! Bylo to v pátek, bylo to včera a bylo to dneska. Z logiky věci pana poslance Hájka, který hlasoval proti programu. To je úplně jedno. Když už se tak bavíme mimo mikrofon, abych vám vyhověl, když nemáte to přednostní právo -
Já prosím pány poslance, aby nevedli tento typ dialogu. Každý, kdo chce mluvit, by mohl mluvit za řečnickým pultem, pokud by byla debata. Debata není. Prosím, pokračujte.
Promiňte, dovolím si zareagovat na slova pana předsedy Kováčika, který se nás zeptal: tak platí tady ta demokracie pro všechny? Platí její procesy, platí její mechanismy a platí to, že bereme jako legitimní a samozřejmé, že většina přehlasuje menšinu. Ale to samo o sobě ještě prosím pěkně není demokracie. Tu demokracii dělá především její hodnotová náplň. A bez této hodnotové náplně to není demokracie, to je jenom forma, nikoliv obsah. To, že pokládáme za samozřejmé bez ohledu na to, jaký je náš politický názor a jaká jsou naše ideová východiska, že pokládáme za samozřejmé, že lidé jsou si rovni ve svých právech a důstojnosti, nikoliv tedy v nároku konzumace samozřejmě, ale rovni ve svých právech a důstojnosti a že na nikoho nesmí být zahlíženo pro jeho náboženské přesvědčení, pro jeho etnickou příslušnost, pro jeho barvu kůže, a promiňte, nechci dále přednášet, všichni to znáte, protože je to součást naší Ústavy, ale tuhle hodnotovou náplň jste vy, poslanci KSČM, ANO a SPD, tím, že jste vůbec nepřipustili tu diskuzi, tu jste dneska ignorovali a řekli jste: ta demokracie neplatí pro všechny, protože když se nám to nehodí, tak o tom vůbec odmítáme diskutovat, i když někdo na tuhle hodnotovou náplň kašle! Moc vás prosím, křičte si, kde chcete, ale ne v té lavici přede mnou!
Ano, je to moje povinnost.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl upozornit na lavice, jak jsou poloprázdné. Já věřím, že vyslechnout si některá nepříjemná slova je těžké a že makat se musí, i když je něco, co není příjemné, a proto si vážím těch, kteří tady sedí. Protože tady zaznívaly nejrůznější výroky. A já bych se vrátil i k tomu, co tady říkal prostřednictvím pana předsedajícího předseda klubu SPD pan Fiala. Říkal, že vlastně chceme znemožnit vznik vlády, čímž v podstatě řekl, že SPD bude buď přímým, nebo nepřímým koaličním partnerem hnutí ANO. My jsme hlasovali o tom, jestli o tom vůbec budeme diskutovat, jestli vůbec bude připuštěno to, co tady kritizoval kolega Hájek, a ne poprvé! Jen si vzpomeňte, že už tady vystupoval, že jsou ti, kteří jsou s přednostními právy, a ti ostatní. Vy všichni jste mohli vystoupit, vy všichni jste mohli říct svůj názor, pokud by byla ta diskuze připuštěna. Vždyť on vůbec žádnou jinou variantu neměl a jenom hraje o čas, aby to tak vypadalo! Proto tady byla vláda, která neměla šanci získat důvěru, protože oni ani nechtěli žádné jednání! A když to nepůjde se sociálními demokraty, tak nám to tady potvrdil nepřímo předseda poslaneckého klubu SPD, že to bude s SPD. Je to pravda? Já jsem přesvědčen, že ano, že tady se o nic jiného nehraje. A sociální demokraty možná ještě čeká to, že jim bude řečeno, že s nimi do žádné koalice nepůjdou, protože chtěli moc koryt. Když si řeknou o čtyři ministry, tak to bude moc. Když si řeknou o tři, tak to bude moc. Když si řeknou o dva, tak to bude moc. Protože tady je hlasovací mašina, je tady koalice ANO, SPD a komunistů! Já jsem přesvědčen, že to, co říkal vaším prostřednictvím Zbyněk Stanjura, je pravda. A není to jenom otázka prostřednictvím pana předsedajícího Pavla Kováčika, ale i pan kolega předseda klubu SPD tady vytvořil nepřítele, který neexistuje, aby ho slavně porazil. Nevím, že by tady kdykoliv zaznělo, že by někdo řekl nebo připouštěl, že za nacistické zločiny mohou Češi. Dovolte mi, abych okomentoval vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího kolegy Kováčika. Československá ústava, pokud se nepletu, vznikala jako velmi inspirována ústavou Spojených států. A to je princip, demokratický princip. Říkáte, každý má stejný hlas. Já to naprosto respektuji, ale je potřeba si připomenout, která strana například v roce 1935 dostala nejvíce hlasů a nejvíce procent. No byli to henleinovci. Měli sice o jeden mandát méně než agrárníci neboli republikáni, ale to neznamená, že každý řekl, že mají mít premiéra nebo že mají být ve vládě.
Podíl šedé ekonomiky je nějaký - v každém politickém systému, v každé zemi. A když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak zrovna v České republice je srovnatelně velmi nízký a v podstatě se blížíme těm zemím, které mají tu šedou ekonomiku skoro nejmenší. A ta druhá věc. Já si myslím, že tohle není úloha státu. To je přece úkol státu.
Ta situace je opravdu úplně jiná. Uvědomte si, že vy nežijete v té realitě, která je někde jinde. Nejste s těmi lidmi, kteří denně vstávají do práce. Já s těmi lidmi žiju a podnikám v tom prostředí. A opravdu ta situace je velice vážná. A vy jste připravovali ty zákony. A vy jste je neustále měnili, celou dobu. A ěli jste možnost kontrolovat všechny. A neudělali jste to. A dneska odsuzujete EET, které opravdu pomohlo. Denně mě nezdrží ani o vteřinu. Jenom si to nechceme přiznat. Já neházím všechny do jednoho pytle. V žádném případě. A dokážu pochopit i ty, kteří podvádějí, proč to dělají. Jsou zahnáni do kouta dost často. Ale právě častými změnami zákonů, špatnou kontrolou, nedodržováním věcí, nevyžadováním věcí a změnami...
Prosím, vaše dvě minuty.
A je opravdu nesmírná drzost označovat poslankyně a poslance v této Poslanecké sněmovně jako lidi, kteří nemají zkušenosti s běžným životem, nevidí, co se kolem nich děje, neznají lidi, kteří každodenně pracují, sami nepracují, nemají rodiny, nemají děti, nemají rodiče, nevědí, co to znamená potýkat se s běžnými problémy, se kterými se lidé potýkají. A myslet si, že poslankyně a poslanci jsou nějaká sekta nebo politická třída, která žije mimo tento svět, to je hloupá ideologie. To je něco naprosto nepřijatelného. A já za sebe vás, pane poslanče Bláho, prostřednictvím pana předsedajícího ujišťuji, že většina z nás žije v normálním světě, ví, co prožívají lidé, a dokáže to posoudit. Takže nám prosím nevykládejte takové nesmysly, které se opravdu poslouchají jen velmi těžko.
Faktická poznámka - pan poslanec Marian Jurečka.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Respektuji to, že má firmu, kterou vybudoval, a je ve svém oboru určitě respektovaným podnikatelem. Ale my se tady bavíme o jiných typech podnikatelů. My se bavíme o tom, abychom jim jejich podnikání zjednodušili, pokud budou chtít. My jsme o toto usilovali i v bývalé vládní koalici. Prosím pěkně, pane poslanče, neříkejte, že žijeme v nějaké bublině. Když mám dovolenou, jsem doma. Jako poslanec nebo jako ministr nemám problém ráno vstát, jít poklidit zvířata, jet na pole, pracovat se zemědělskou technikou, pracovat manuálně, rukama. Mám doma pět dětí. Každý den, když jsem doma, tak jsem v normálním běžném životě jako všichni občané České republiky.
Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, tak já taky něco z praktického života. Prosím vás, ta praktická stránka věci je taková, že máme zdarma na jednom telefonu software. A to je celý proces. Tak já nevím, proč tady toto projednáváme. A týká se to té první vlny.